Aby se minimalizovalo ohrožení veřejného zdraví, tak je to zahrnuto mezi činnosti epidemiologicky závažné. Ten není tak jednoduchý.
Prosím o přivítání. Děkuji a prosím, pokračujte.
Zdravotní kontrolu nemůže dělat žádný orgán Ministerstva zemědělství. To je kontrola, která má svůj ryze medicínský charakter, která vyžaduje i kontrolu a vazbu k rodinným příslušníkům, možností rodinné infekce, jejího přenášení, a samozřejmě znalost těchto možností je znalost medicínská, znalost hygienická a spadá skutečně do oblasti hygieny. Důvodů dalších je skutečně celá řada. Ze všech těchto důvodů tady pozvedávám hlas pro to, aby pokud zazní žádost o zrušení toho pozměňovacího návrhu, abyste ho hlasováním podpořili.
Kdo je proti? Děkuji vám. Není tomu tak. B bude potom další hlasování. Děkuji vám. Budeme tedy postupovat podle procedury, kterou navrhl garanční výbor.
Je to pozměňovací návrh legislativně technické povahy. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.". Zde jde o zvýšení té nutné škody na hranici 500 tisíc Kč a více a kombinaci s organizovanou skupinou působící ve více státech.
Kdo je proti? Děkuji vám. Stanovisko garančního výboru, paní zpravodajko.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Nebylo přijato. Slyšeli jste. Garanční výbor nepřijal stanovisko k návrhu pod písmenem B, pan ministr nedoporučuje. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 388, z přítomných 165 pro 36, proti 100, návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 389, z přítomných 165 pro 126, proti 35, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem Není tomu tak. Otevírám proto rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Petr Bendl a vidím pana poslance Herberta Paveru. Pan kolega Petr Bendl je první přihlášený do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nedostatky jsou tam obrovské. A ať už to bude dělat hygiena, nebo to bude dělat veterina, jistě ten problém zůstává a my se máme bavit o tom, jak ho vyřešíme. To, že zůstane ten problém, tak je. To že se o tom návrhu možná nebude hlasovat - problém zůstane. Tento návrh je o tom pokusit se nějaké změny docílit. U strojově vyráběných cigaret umíme změřit jejich emise. Navíc normy neexistují. Nikdo neví, podle čeho by se to řešilo. Nemůžeme si to úplně vymýšlet.
Ptal jsem se, jak je to řešeno právě u těch cigaret.
Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. V tom případě bychom nemohli tady tento pozměňovací návrh a i zákon vlastně podpořit.
Prosím, pane poslanče.
To nejsou návrhy paní poslankyně Balaštíkové, ale návrhy schválené usnesením výboru. Návrhy schválené usnesením výboru, to znamená, že se jedná o návrhy výboru a ty může vzít zpět jenom navrhovatel, což je výbor. Ale není možné, aby navrhla paní poslankyně stažení návrhů, které byly schváleny výborem. Ona může stahovat svoje návrhy, které podávala ve Sněmovně. Takže na to upozorňuji před procedurou, abychom byli všichni posléze konformní s tím, jak ta Sněmovna jedná.
V případě, že, paní poslankyně Balaštíková, chcete ještě vystoupit, musí vystoupit nějaký z ministrů, aby rozpravu otevřel. Rozprava je tedy ukončena. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo před hlasováním.
Nechci odvádět své peníze, které jsem poctivě vydělal. A ta snaha za každou cenu dostat do trestního zákona přípravu krácení daně povede jenom k tomu, že bude mnoho dalších trestních stíhání právě v této fázi přípravy, které v drtivé většině případů nedojdou k trestnímu odsouzení. Proběhnou jenom předběžné úkony, proběhnou jenom zprávy v novinách a v televizi. Většinou to soudy pak samozřejmě neodsoudí, protože řeknou: skutek se nestal, příprava neměla tu intenzitu. Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo ještě dál do rozpravy.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom stručná reakce na něco z toho, co tady zaznělo. Takže to v žádném případě není nějaká taková rada či porada. Čili je to situace, kdy někam přišel, třeba na nějaký úřad, tam mu řekli: No když zaplatíš, tak to půjde. A místo toho jde na policii. Znovu opakuji, znovu zdůrazňuji, je to situace, kdy ten člověk byl pasivní, kdy byl tou druhou stranou vybídnut k poskytnutí úplatku.
Omlouvám se, pane předsedající, ještě maličkost.
S dovolením přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny. Otevírám obecnou rozpravu k těmto dvěma bodům, kde se jako první přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Prosil bych jenom o opravu v zápisu, nezpochybňuji hlasování.
Děkuji panu poslanci Svobodovi. Omlouvám se, nepovšiml jsem si, beru zpět svou informaci o tom, že jsme zahájili obecnou rozpravu.
Tento nový úřad by měl vykonávat zejména působnost takzvaného regulačního subjektu podle již zmíněné směrnice o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. A požádal bych vás o podporu tohoto sněmovního tisku.
Slibuji, že zkrátím a omezím tu zpravodajskou zprávu na minimum. Jak řekl pan ministr, návrhem tohoto zákona, který je velmi jednoduchý, má zhruba pět stránek, se navrhuje vytvořit, zřídit nezávislý regulační subjekt pro oblast přístupu k vybrané dopravní infrastruktuře, pracovně tedy regulátora, nezávislý regulační úřad, orgán na úrovni dráhy. Je důležité z té předkládací důvodové zprávy připomenout nebo vypíchnout některé detaily, které byste měli vědět. V materiálu máme i návrh na personální a materiální dopady, které se předpokládají ve výši 7 až 8 milionů korun. Tolik teď v úvodu v pozici zpravodaje. Já jsem se přihlásil do obecné rozpravy, kde budu avizovat jeden návrh, trochu jiný pohled na zřízení tohoto úřadu. Ale to až v té obecné rozpravě.
To nemůže udělat ten, kdo vlastní dopravní infrastrukturu a zároveň provozuje železniční dopravu, protože je ve významném konfliktu zájmů. Ale souhlasím se zpravodajem, když tady sám říkal, že je potřeba víc času na to, dopídit se dopadů i rozebrat jednotlivé kompetence. Skoro by se mi chtělo říct, že se ten souboj ani nedá vyhrát, že to nemůže dopadnout úplně dobře. Jestli to má být v podobě nového úřadu, nebo jestli se nedá najít jiný způsob, jak toto ošetřit a zároveň zajistit nezávislost, o tom bychom měli diskutovat ve výborech, které, věřím, že k tomu nějaké stanovisko zaujmou. Proto z mého pohledu materiál, který není třeba zamítat v prvním čtení, ale je třeba ho podrobit opravdu výrazné revizi jednotlivých kompetencí, a jestli vůbec to musí být zcela nový úřad.
Já vám také děkuji.
Vzhledem k charakteru a významnosti návrhu budu reagovat průběžně, nikoli až v závěrečném slovu. Pan poslanec Černoch tady zpochybňoval vlastně možnosti hlasování v referendu z několika hledisek. Jednak že ten návrh zákona je restriktivní. Ano, je do jisté míry restriktivní. Myslím si, že v takovémto případě je potřeba jednat šířeji a hledat nějaký kompromis. Protože samozřejmě si můžeme každý představovat nějakou podobu zákona, jak bychom ho asi chtěli, a pak nebudeme mít nikdo žádnou právní úpravu celostátního referenda. Neznemožňuje. To jsem v úvodním slově zmiňoval. Pokud nějaký právní akt je, kterým jsme vázáni, tak ho dodržujeme. To ještě neznamená, že my sami budeme usilovat, aby takový právní akt byl vydán, nebudeme jednat třeba přesně obráceně. Ale představa, že tady bude možné hlasovat v referendu o tom, že se nebudou dodržovat právní závazky, je pro mě naprosto nepřijatelná. K panu předsedovi Stanjurovi. To je legitimní a dlouhodobě konzistentní postoj. Že tady má být doopravdy obecná úprava celostátního referenda a možnost občanů vynutit si v zásadě navzdory politikům konání nějakého referenda. Neumožním vám konání referenda, ale když se mně to bude hodit, když já budu chtít z politických důvodů, tak pak ano. Rozhodnu o tom já, ne vy, občané. Kdybychom to vzali čistě matematicky přepočtem na počet obyvatel, bylo by to 700 tisíc podpisů. Já si nemyslím, že je v dvojnásobně lidnaté zemi stejně snadné získat dvojnásobný počet podpisů. Ale budiž, dá se takto uvažovat. Ten počet podpisů 250 tisíc je rovněž nějaký kompromis. Je to prostě nějaký kompromis, který tady je. Je to, jako kdyby to bylo o něco více podpisů v neomezeném čase. Protože kdybychom ho aplikovali na tu slovenskou zkušenost, tak je tady jedna velká odlišnost. Ale ani tady, když se podíváme na ta statistická data ze Slovenska, tak by větší část referend nebyla závazná z hlediska výsledku, ale pravděpodobně o něco více než na Slovensku. Tam, kde by například byla 40% účast, už je to představitelné. My samozřejmě vycházíme z nyní platné úpravy i pro prezidentskou volbu. Předpokládáme, že by to mělo být stejné. O tom se debata samozřejmě následně povede v prováděcím zákoně, který nepochybně bude souviset i s předpokládanou novelou zákona o volbách prezidenta republiky. Akorát to nepovažuji za úplně praktické ani jisté z hlediska iniciátorů takového referenda, že dosáhnou kýženého výsledku. Je otázka, jestli dřív to volební období neskončí, než proběhne takové referendum.
Všichni za sebou máme, alespoň dospělí, nějaké vykonané dílo. Všichni jsme neobyčejní, a právě proto by politici měli používat výraz "normální občané", a nikoli "obyčejní občané". To je ovšem jenom jedna forma odcizení mezi politiky a ostatními občany, kterou si zaviňujeme sami. A nyní si již dovolím přejít k hlavnímu tématu svého vystoupení, tedy k zákonu o obecném referendu. Připomínka první. V takovém případě se tito soudci dostávají do schizofrenní situace, protože těžko budou v druhém hlasování a v téže personální sestavě hlasovat proti rozhodnutí, které krátce předtím sami přijali. Případ druhý. A v důvodové zprávě se jasně říká, že právním předpisem je samozřejmě i zákon, nikoli jenom podzákonná norma. Z toho logicky vyplývá, že sensu stricto by se občané nemohli vyjádřit k jakémukoli návrhu zákona. Představte si dvě situace, kde jsem inspirován právě probíhající diskusí o snížení hranice trestní odpovědnosti mladistvých. První typ otázky pro referendum by zněl: Souhlasíte se zákonem, který by snížil odpovědnost tohoto typu? Takže pevně doufám, že toto bude opraveno, protože je to absolutní nesmysl. A my bychom neměli opakovat chyby svých předchůdců a měli bychom se dopouštět chyb zcela nových, čerstvých a neotřelých. Vůbec se nedomnívám, že by přímá demokracie byla nižší formou projevu vůle občanů, než je zastupitelská demokracie.
Návrh také samozřejmě reflektuje odvolání evropského veřejného ochránce práv a inspiruje se také dalšími zahraničními úpravami, jako je slovenská úprava. Například ve Švédsku je parlament oprávněn zbavit funkce ombudsmana, který přišel o důvěru parlamentu. Já ho musím ujistit, že v žádném případě, protože v podstatě na pařížských principech se shodli zástupci OSN, států mezivládních i nevládních organizací. Takže nezávislost veřejného ochránce práv na exekutivě, to znamená moci výkonné, je dána právním zakotvením jeho statusu v textu zákona. To je důležité pro jasné a nezpochybnitelné vymezení ombudsmanova poslání, především úkolů a kompetencí, a dále pro vytvoření rámce jeho aktivit. Uvedená úprava je zárukou pro relativní nezávislost celé instituce. Je tímto zajištěno, že případná změna vlády nebude mít na činnost ombudsmana přímý vliv. Oproti tomu subjekty, jejichž právní rámec je dán podzákonnými právními předpisy, například nařízeními vlády či vyhláškami ministerstev, jsou podřízeny exekutivě a bývají dosti závislé na politických změnách v jejich složení. Takže nezávislost není ohrožena. Z hlediska pařížských principů hraje důležitou roli rovněž finanční nezávislost, což samozřejmě naše republika také splňuje, protože rozpočet takovéto instituce by neměl být součástí instituce jiné, a u nás samozřejmě je pro financování Kanceláře veřejného ochránce práv samostatná kapitola státního rozpočtu, takže také nemáme nezávislost ohroženu. Mohla bych to nazvat až absurdním. Popřel by se tím smysl a podstata celého institutu veřejného ochránce práv, jímž je působit k ochraně osobě před jednáním úřadů a dalších institucí, a tím v podstatě přispět k ochraně práv a svobod našich občanů. Nezávislost ombudsmana je dána také na moci zákonodárné.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen těžko hledám pochopení pro zákon z dílny ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Tím spíš mě udivuje, že se s návrhem, který přinese mnoho problémů, ztotožňuje i vláda. Možná se mnohým zdá diskuse o tomto zákonu nepotřebná, opak je ale pravdou. Nová legislativa nezavádí nic menšího než čtvrtou moc ve státě.
Další významnou změnou, kterou přináší novela zákona o veřejném ochránci práv, je právo ombudsmana podávat žalobu ve veřejném zájmu v diskriminačních věcech. Taková pravomoc koresponduje s koncepcí ombudsmana jako subjektu chránícího osoby před porušováním práva a principu dobré správy ze strany orgánů veřejné správy. Ombudsman by byl oprávněn podat žalobu v občanskoprávním sporu, pokud by se porušení práva na rovné zacházení nebo diskriminace mohly dotknout většího nebo neurčitého počtu - - už se blížím ke konci, nebojte - nebo diskriminace mohly dotknout většího nebo neurčitého počtu osob, anebo pokud by jimi mohl být vážně ohrožen veřejný zájem. Tato změna rovněž vzdaluje ombudsmana od instituce chránící osoby před porušováním práva a principu dobré správy ze strany orgánů veřejné správy. Alternativní výčet těchto dvou podmínek nabízí ombudsmanovi značně široký prostor k aplikaci této pravomoci. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že s dalším posílením pravomocí veřejného ochránce práv mám zásadní problém, mají ho také mnozí moji kolegové v KDU-ČSL.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Stejně tak se vláda zavázala posílit ochranu proti diskriminaci. Ano, je i jiná možnost. Můžeme svěřit možnost podávat antidiskriminační žaloby právnickým osobám, které mají ochranu proti diskriminaci jako předmět činnosti. Předpokládám, že by to zde ve Sněmovně vyvolalo skutečné nadšení, kdyby vláda šla touto cestou. K některým poznámkám, který se týkaly dělby moci. Ono to bohužel, nebo naštěstí dnes nefunguje tak, že jsou tři jasně vymezené moci ve státě. Je celá řada nezávislých institucí, které se této klasické dělbě moci... které se z ní vychylují. A neznamená to ovšem, že by dělba moci tím byla jako určitý základní princip popřena. To, když řeknu slušně, tak je úsměvné, protože pokud se podíváte do ustanovení, kam se toto má doplnit, tak tady se mluví o cíli posílit ochranu osob před mučením, krutým nelidským ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Z hlediska legislativní techniky právní systematiky to, co tady paní poslankyně avizovala, tak právo šaría, respektive jeho důsledky, nejsou mučením, nejsou krutým nelidským ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Pařížské principy jsou doopravdy takzvané soft law samy o sobě. Ale pouze v těch případech, a nikoliv kdykoliv si kdokoliv vzpomene, že se mu zrovna znelíbil, protože vykonával činnost příliš nezávisle. Děkuji za pozornost.
Nyní máme před sebou vládní návrh zákona a pro porovnání chci přečíst rovněž předmět - článek číslo 2, který upravuje předmět referenda. Referendem nelze schvalovat právní předpisy.
Vím, že jakoby zaznělo mimo rozpravu, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o vystoupení prezidenta republiky na půdě této Sněmovny a k tomuto návrhu zákona, tak myslím, že je poměrně legitimní v rozpravě k tomuto návrhu zákona na vystoupení prezidenta republiky zareagovat. Prezident republiky nás zatím navštívil třikrát, myslím, že vždy u těch nejméně podstatných návrhů zákona, které tady projednáváme, ale to je samozřejmě jeho a můj úhel pohledu. Co pokládám za veliký problém je, že prezident republiky z tohoto místa, z řečnického pultu cituje z ukradených mailů premiéra této země. Z mailů, které neměly být samozřejmě nikdy zveřejněny. Už to je pro mě na hranici toho, aby bylo zahájeno trestní stíhání proti narušení soukromí. A do toho přijde prezident republiky, tady, tady z tohoto místa citovat z takového mailu a odvolávat se na něj, že něco potvrzuje? Druhá věc k obecným představám prezidenta republiky o volbách, panašování, které mi - ale možná že jenom tam z té pravé strany chvilkami z jeho úst znělo jako pančování, kde se pančuje víno. Panašuje se na volebních kandidátkách, že se volí skrze volební kandidátky. Ale velká a zase tady jednoznačně podpořená, dokonce na slovenském příkladu, víra v přímou volbu starostů, případně přímou volbu hejtmanů, je sice krásná a milá. Všichni víme, kdo jsme se tím zabývali, že to fungování je nesmírně obtížné, že by to znamenalo zásadní přepsání jak krajských, tak komunálních pravidel a jednání zastupitelstev, složení rady a dalších věcí. Ale jenom bych rád prezidentu republiky připomněl z tohoto místa, že na Slovensku tímto způsobem vznikl pan Kotleba, kterého on sám dnes označuje za fašistu nebo kryptofašistu. Tak to jsou tři moje poznámky k vystoupení prezidenta republiky. Musím říct, že mě v mnoha směrech výrazně zklamalo. Víte dobře, že já nejsem příznivcem referenda na celostátní úrovni, obecného referenda na celostátní úrovni v žádné podobě. Říkám to otevřeně. Nepokládám to za něco, co by obohacovalo náš ústavní systém, říkal jsem to tady z tohoto místa již mnohokrát. Jsou evropské země, jako třeba sousední Německo, které takovou možnost také nemají, nepokládáme je nepochybně za nedemokratickou zemi. Ale pokud už jdeme cestou, že chceme, nebo respektive vláda a zřejmě většina v této Poslanecké sněmovně chce návrh zákona o celostátních referendu, chce ho prosadit, tak si myslím, že by ten návrh měl mít alespoň nějakou minimální vnitřní logiku. Alespoň nějakou minimální vnitřní konzistenci. A dovolím si tady ještě jednu krátkou odbočku. Za svoji největší politickou chybu pokládám skutečnost, že jsem se jednou nechal ukecat novináři a zbytkem politické scény k tomu, abych souhlasil se změnou Ústavy směřující k přímé volbě prezidenta. Myslím si, že to byla fatální chyba. Všechny ty, kteří dneska chtějí hlasovat pro referendum, varuji před tím, aby takto fatální chybu, kterou jsem já v minulosti udělal, neudělali také. Abych se dostal zpět k tomu návrhu ústavního zákona o celostátním referendu. Není vůbec zřejmé, proč se vláda domnívá, že máme mít dva typy konání referend, a bude samozřejmě pak záviset na tom, jakým způsobem bude upraven onen prováděcí zákon.